To je ten problém. Tak to já bych si prosím vyprosil. Jinak my se tady vůči tomu vymezujeme jako hnutí ANO velmi aktivně, včetně mé osoby. Děkuji.
Nyní s faktickou pan poslanec Lochman, připraví se pan předseda Fiala.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já jsem chtěl podpořit to, co tady říkala kolegyně Michaela Šebelová. Každá frakce dostane určitý počet hodin. Proto jsem i já osobně podpořil návrh Patrika Nachera a byl jsem mu osobně poděkovat za to, že je konstruktivní.
Děkuji za dodržení času.
To je zajímavé, že jste ta pravidla nechtěli minulé volební období. Když vám to vyhovovalo, obstruovali jsme spolu EET 223 dnů v roce, tak jsme ta pravidla nepotřebovali. Teď, když jste v koalici, tak je potřebujete. Ale dovolte mi také říct, že třeba za tři roky zase budete v opozici, takže zase budete křičet úplně opačně. Jak by to vypadalo? Tak byste teď tady stáli u mikrofonu a co byste nám říkali? Vy jste nás nepodpořili? Vy jste nehlasovali s opozicí?
Já jsem byl, milé kolegyně, vážení kolegové, částečně zmaten, protože opakovaně z opozice zaznívá, že se s vámi nebavíme, že neslyšíme na vaše návrhy. A my vám vyjdeme vstříc, podpoříme vás, a vám se to také nelíbí. To je úspěch, pane předsedo Babiši, prostřednictvím pana předsedajícího. My se s vámi bavíme, my respektujeme vaše návrhy. Patriku Nacherovi se podařilo zakopat příkopy mezi námi. Vždyť je to dobře. Spolupracujeme, posloucháme vás.
Včera jsme to nenašli a tam bylo hodně chyb a ty se potom v té příslušné žalobě, respektive návrhu, samozřejmě ocitnou. Ale já jsem tady chtěla vystoupit k něčemu jinému. Čili ty nálezy mají omezenou platnost.
Tak a teď se pojďme podívat na historický vývoj důchodového systému. V otrokářské společnosti neměl otrok žádná práva a byl majetkem svého pána. V závěrečném období otrokářské společnosti si svobodné obyvatelstvo začalo vytvářet spolky za účelem podpory v nemoci a při úmrtí. Vznikala hornická bratrstva, která zakládala podpůrné pokladny. Součástí reformy bylo budování laického státního aparátu, který ve správě státu vystřídal šlechtu. Veřejní a státní zaměstnanci byli odkázáni na své platy, bylo jim potřeba zajistit nárok na penze. Z tohoto důvodu byly vydány dva penzijní normály. Penzijní normály tvořily základ sociálního zabezpečení. V roce 1883 bylo v Německu uzákoněno povinné nemocenské pojištění. Protože v té době byl předsedou vlády hrabě Taaffe, bývají tyto zákony označovány jako Taaffeho reforma. Téhož roku byl přijat zákon o bratrských pokladnách. Postupně byly přijímány nové právní předpisy. Přijetím tohoto zákona došlo také k posílení demokratického vývoje v Československu. V listopadu 1989 bylo nutné přistoupit k zásadní reformě v systému sociálního zabezpečení. Došlo k převedení nemocenského pojištění ze správy odborů a k jeho sjednocení s důchodovým pojištěním v rámci České správy sociálního zabezpečení. Byl vypracován koncept sociální záchranné sítě plně zajištěný právními instituty, zejména minimální mzdou a životním minimem. Druhá etapa začala v roce 1993 po vzniku samostatné České republiky. Jaké jsou orgány sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení v České republice provádí orgány sociálního zabezpečení, organizace, obecní úřady a živnostenské úřady. Veřejná správa jako součást společnosti je tvořena soustavou institucí. Státní orgány tvoří její základ, ale patří do ní orgány samosprávy, případně veřejnoprávní korporace, kterým stát svěřil určité funkce. Podle ústavy je Česká republika parlamentní demokracie. Hlava třetí ústavy hovoří o výkonné moci, o prezidentu republiky, vládě, ministerstvech a jiných správních úřadech a o státním zastupitelství. Tak se pojďme podívat na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zřizuje jako své orgány posudkové komise.
Bylo by zcela nesmyslné všechny výdaje ze státního rozpočtu označit za škodu. Státní rozpočet se skládá z příjmů a výdajů a je jeho smyslem své příjmy přeměnit na výdaje. To by dovedeno do absurdna vládě umožňovalo označit za škodu nejen důchodovou valorizaci, ale vlastně i důchody samotné, což je zjevný nesmysl. A mimochodem, touto argumentací pracovalo více ústavních právníků. Naopak důchody jsou vypláceny na základě zákona, ale mají i ústavní základ, o kterém jsem mluvil. Je s podivem, že vláda označuje za škodu výdaj státního rozpočtu pro důchodce, kteří jsou občany státu, výdaj, který je ústavní, který je zákonný, ale už neoznačuje za škodu například nákup předraženého vojenského materiálu. Co třeba nákup velmi drahých stíhaček, kdy peníze půjdou mimo náš stát zahraničním výrobcům, zbrojařským koncernům, přičemž samozřejmě o nákupu drahých stíhaček a zbraní ústavní předpisy vůbec nic neříkají? Pokud má vláda nedostatek peněz, což je zjevný důvod, proč tady vlastně sedíme, je její povinností zajistit ústavní platby, pak zákonné platby a pak ty ostatní platby. Tak proč se tady scházíme ve zkráceném řízení? Proč neprobíhá řádná legislativní nebo zákonodárná debata ve třech čteních, jak má být? Můj závěr a jako stanovisko hnutí klubu ANO tedy je, že valorizací důchodů stanovenou zákonem, která je realizací materiálního pojetí ústavního práva na zabezpečení v určitých životních situacích, není škodou, a tedy nelze použít tohoto důvodu pro vyhlášení stavu legislativní nouze. Další podmínkou, která musí být splněna, je nenadálost situace. O tom jsme si tady už za ty dva tři dny taky hodně vyslechli. Je tedy nepřípustné, aby si vláda schovávala určité návrhy do šuplíku a přicházela s nimi účelově na poslední chvíli. Aby zkrátila řádnou diskusi v Parlamentu a protlačila určitou zákonnou změnu bez ohledu na platné zákony. A já upozorňuju, jednací řád je zákon. My bychom naopak měli být vzorem, a tedy bychom měli dodržovat zákon. Jestliže vláda ví o určitém problému, který podle ní vyžaduje zákonnou změnu, musí jej řešit včas v rámci běžného zákonodárného procesu. Domněnka podle právní teorie platí, i když se prokáže, že příslušní členové vlády nemají o našem právu znalost žádnou, což se zřejmě projeví, protože jde o domněnku, kterou nelze vyvrátit. Dokonce i více, protože tahounem inflace bylo zdražení energií a potravin, což je pro důchodce významná část výdajů. Tedy vláda již od léta roku 2022 věděla, že inflace je obrovská. Mohla též předpokládat, že v lednu 2023 inflace bude o něco vyšší, protože - a opravdu ty signály ze společnosti byly ze všech stran. Na mě se obraceli opravdu mí spolužáci, mi letití přátelé, kamarádi, že bude vyšší. Protože řada výrobců a prodejců upravuje své ceny k začátku nového roku. Spoustě výrobců taky skončila fixace energie právě ke konci roku a nevěděli vůbec, za kolik v lednu budou nakupovat. Omezovali výrobu. V pátek šli lidi domů, aby vůbec nemuseli zavírat. A jestli ne, tak už je naprosto odtržená od společnosti, ve které žije, a žije úplně někde jinde, žije ve Strakovce a nikam jinam nechodí. A vláda neudělala nic a rozpočtově nepředpokládala s navýšením důchodů. To nás vede k závěru, že ten zákon, který teď projednáváme po nocích, už dávno měli nachystaný v šuplíku a jenom čekali na tu správnou příležitost. Vláda neřešila problém valorizace důchodů, přestože znala, či měla znát, zákonnou úpravu i míru inflace, která směřovala již od léta 2022 k naplnění mimořádné valorizace. Přitom vláda navrhla a nechala projednat v Parlamentu v roce 2022 dva návrhy zákonů měnící zákon o důchodovém pojištění a tyto byly přijaty. Výmluvy na předsednictví v Radě Evropské unie jsou zcela nedůvěryhodné ve světle toho, čím se vláda a zejména ministr práce a sociálních věcí v důchodovém pojištění zabývali. Ti jsou však všichni mrtví a nemají žádný důchod. Tedy není co snížit, což lze zjistit na internetu či dotazem na historiky zabývajícími se moderními dějinami.
To je třeba jednoznačně říct. Hrozící hospodářské ztráty, škody podle Ústavního soudu je potřeba posuzovat prizmatem Ústavního zákona o bezpečnosti a důvody by měly být typovou závažností shodné s důvody pro vyhlášení válečného stavu. Stávající vládní návrh zákona nemá ve skutečnosti předcházet hospodářským škodám, ale má zamezit zvýšení výdajů státu. Má zamezit zvýšení výdajů státu. Já tam nevidím ty hospodářské škody. Já se domnívám, že prostě na snižování schodku státního rozpočtu by se nemělo využívat legislativní nouze a zkrácené projednávání. Pokud není dán důvod pro legislativní nouzi dle zákona o bezpečnosti, je potřeba zajistit pro její vyhlášení souhlas ústavní většiny v parlamentu, jinak hrozí nepřípustné omezení práv opozice. V tomto případě však k tomuto kroku nedošlo. Situaci nelze v žádném případě srovnávat s covidovou krizí, což tady taky opakovaně zaznělo.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. No, kolegyně, kolegové, já si dovolím vám v úvodu sdělit, že jako demokraticky zvolený poslanec se rozhodně cítím být obrán, a klidně použiji to slovo, okraden na svých právech, ale především na právech občanů, které tady zastupuji. Není to poprvé a bohužel s tím, jak vidím, co se tady děje, asi ani naposled. Je to známka toho, že ten prodloužený mejdan po volbách, a na ten mejdan já už jsem tady několikrát upozorňoval, a ten mejdan probíhá neustále, je to prostě vaše oslava, vaše opojení. A rovnou, aby se nikdo nestihl proti tomu ozvat, tak to projednáme ve stavu legislativní nouze, následně ve zkráceném jednání. No a pojďme si připomenout, co je to ta legislativní nouze.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 No a podle jednacího řádu může být vyhlášen na určitou dobu, a to se vám taky povedlo. Co se to děje, proč je legislativní nouze, jako jestli na nás nepadají bomby? Při vyhlášení stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny rozhodnout na žádost vlády, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. No a o tom se teď bavíme. Aby ta krádež byla rychlejší? Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Tam jste nás nádherně utnuli. Já se ani nedostal ke slovu, a znovu připomínám, že se cítím být okraden a obrán o svá práva poslance. No a dále znovu před projednáním návrhu zákona hlasuje, zda stav legislativní nouze trvá. To jste nám tady taky předvedli včera na sílu, že podle vás trvá, no super. No a pojďme dál. Ale my chceme, my chceme, je to zásadní věc. Jedná se o naše české občany. Jedná se o občany, kteří budovali Českou republiku. Jedná se o naše předky, které vy teď hážete kam? Hážete je do koše a říkáte jim sorry, ale my už vás teď nepotřebujeme, tak co s vámi uděláme? No nic, no, tak vás očísneme. Dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, není, opakuji, není zákonem, který by se měl projednávat takto narychlo ve stavu legislativní nouze a ve zkráceném jednání. Naopak je to zákon, na kterém musí být ta nejširší shoda, a na jakékoliv změně parametru musí být ta nejširší shoda. Ne na valorizaci, na všem. Na důchod totiž ti, kteří celý život pracovali pro tuto republiku, mají právo.
A já tedy konstatuji nejen to, že je 20 hodin, ale i že Sněmovna rozhodla, že nyní přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Prosím, s přednostním právem.
Tak pojďte na mikrofon s těmi siláckými řečmi! Nebo snad ne?
Já se omlouvám, to už opravdu... Ještě k hlasování?
Takže skutečně poprvé za deset let se to stalo. Hlasovala jsem proti, a na sjetině mám pro. To víte, stane se to každému.
Chápu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Opět konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. A tímto tedy přistupujeme finálně k bodu číslo 1 této schůze. Bod tímto otevírám a je jím Poprosila bych, velmi důrazně bych poprosila, ať ti, kteří chtějí hovořit, opustí sál. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.
Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, veřejnosti, pěkný večer. Já si tedy dovolím i teď uvést celý tento sněmovní tisk číslo 392, tedy novelu zákona o důchodovém pojištění. Tím se průměrný důchod v České republice dostane přes hranici 20 000 korun a vůči průměrné mzdě v této zemi se dostane na rekordní výši více jak 50 % výše průměrného důchodu vůči průměrné mzdě. Tedy sečteno, podtrženo, za rok a půl bude nárůst té nominální výše důchodů o necelých 5 000 korun. Nicméně tento návrh přichází v situaci, kdy za poslední více než rok Česká republika prožívá extrémní, vysokou inflaci, na kterou jsme tady v loňském roce reagovali tím, že kromě řádné valorizace byly v roce 2022 další dvě mimořádné valorizace. Byly dvě mimořádné valorizace, které, i když nebyly kryty rozpočtem a jeho návrhem pro rok 2022, tak byly logicky následně vyplaceny a byly do rozpočtu doplněny. Když vláda připravovala rozpočet na rok 2023 v srpnu loňského roku, tak nebylo úplně možné přesně predikovat částku, která bude nutná pro letošní mimořádnou valorizaci, se kterou vláda nicméně počítala.
V podzimních volbách do Senátu tedy poškodilo a do zastupitelstev obcí. Vnímám trošku obdobu. Zároveň ale potřebovala, aby se jeho schválení stihlo do konce roku. Opozice hrozila obstrukcí, proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze a zákon si prosadila. Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud a ten dospěl k závěru, že zákon nebyl přijat řádným způsobem, a proto ho zrušil jako protiústavní. Od tehdejší situace se ta dnešní liší jen v jediném. Tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes už máme rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici. Pan Marek Antoš ve svém vyjádření dále pokračoval: Pokud vláda opravdu prosadí změnu důchodů ve stavu legislativní nouze, zdá se mi velmi pravděpodobné, že u Ústavního soudu narazí. Což může přinést i další škody, zpětné doplácení a podobně. Vydat se po této cestě se mi tedy z nejrůznějších důvodů zdá jako hazardérství. Totiž nejde o žádné stovky miliard korun, ale jde maximálně o 39 miliard korun. No to opravdu není národohospodářská škoda. A já totiž nesouhlasím ani s názorem, že pokud valorizujeme důchody, tak způsobujeme národohospodářskou škodu. Opravdu, důchodci národohospodářskou škodu nezpůsobují. Dokonce si myslím, že jsme za hranou zákona, jednacího řádu Sněmovny, který je zákonem, a možná jsme i za hranicí Ústavy České republiky. Asi zřejmě to rozhodne až soud a budeme si na to muset počkat, nicméně si myslím, že Sněmovna, poslanci by měli být ti, kteří dbají na zákonnost. Z těchto důvodů budu hlasovat proti projednání návrhu ve zkráceném řízení.
Také děkuji za dodržení času. Pane poslanče, stejný dotaz na úvod.
Vážená paní předsedající, děkuju za těch deset minut. Já se na to zkusím podívat trošku jinak, protože se tady malinko opakujeme, tak já se na to úplně na začátku podívám problematikou inflace. Tento stav se začal prohlubovat v průběhu loňského roku, již v měsíci červnu. Budeme si povídat o tom, jakým způsobem tady probíhal ten rok 2022, jakým způsobem jsme se k této inflaci dopracovali. Já jsem to pochopitelně konzultovali s odborníky z ekonomických řad a není to úplně jednoznačný pohled, ale řekněme si asi dva základní faktory. A druhá věc, nekontrolovaný nárůst ceny potravin, částečně na začátku zahrnutý i nedovážením zboží ze zemích postižených válkou. Je to můj názor. Takže z mého pohledu úplně první chybou, která nastala, bylo rychlé nejednání v zastropování cen elektrické energie. Jakou formou to mělo být uděláno, bych musel nechat na vládě. V každém případě byly dvě možnosti. No úplně se to neosvědčilo. A pokud mám správné informace, tak tato dohoda se rýsovala i v České republice. Byly to producenti uhlí, ropy, banky a tak dále, kteří vládě nabízeli v nějakém jednání poskytnutí určité částky, která byla nějakým způsobem definovaná, a pokud si pamatuji, celkově se hovořilo o nějaké částce 60 až 80 miliard, a oni byli připraveni tuto částku dát do státního rozpočtu. Pochopitelně víte, že když ty peníze máte na začátku a můžete s nimi pracovat, tak můžete s nimi pracovat ve prospěch úpravy toho trhu. A ten rozpočet je nastaven s nějakým parametrem. To je velmi špatné. Na druhé straně vycházíme z toho, že si to někde vezmeme, a teď bohužel se tou obětí stal důchodový systém a naši důchodci. O té nesystémovosti hovoří i ekonomové, hovoří o tom i někteří politici. Nicméně je to koalice, tak to je, to si nebudeme vyprávět, a určitá solidarita k rozhodování toho kolektivu patří a patří to i k rozhodování opozice. Pak ještě jedna záležitost, která se týká té inflace. A u těch potravin to bylo velmi problematické, protože existovalo několik nástrojů. Byla to například nulová DPH, která by současně schválila tu inflaci. A musím tady říct, že jsem tady slyšel takový názor, nevím, od koho to bylo, že vlastně ty peníze, které se utratí a padnou do systému, tak nám uspoří inflaci.
Nikdy byste nás neporazili, kdybyste neporušovali jednací řád. My jsme připraveni tady být klidně dalších x dní a nocí, protože čas hraje proti vám. Vy potřebujete mít ten zákon do 22. března ve Sbírce zákonů, ne my, my ho nechceme. Než porušit naše základní a zásadní práva, která jako opozice máme. O to vám šlo a potřebovali jste to navíc prohnat takto rychle. A rychle prostě jim zařízněte tu debatu, rychle to ukončete, ať to nemusíme poslouchat!